Přece i zdravotní systém závisí na tom, jak se ekonomice daří, nebo nikoli, a nejde v budoucích letech prosperitu společnosti, životní úroveň, ale i možnosti finanční zdravotnictví oddělit od toho, jakým způsobem dneska ekonomika funguje a jak je schopna nebo neschopna generovat daně, které prostřednictvím veřejného rozpočtu i v systému zdravotnictví rozdělujeme. Copak si někdo skutečně myslí, že to je restrikce, která nějak dramaticky zlepší situaci v České republice, zvlášť ve chvíli, kdy po 21. hodině je všechno zavřené a lidé nemají de facto kam chodit? Považuji to za hysterické, ale i neodpovědné vůči těm skupinám obyvatel, které jsou zkrátka citlivější.
Já jsem neříkal, že je to argumentace moje. Jsme vládní strana, tudíž stanovisko vládního ministerstva má pro nás nějakou relevanci.
Většinu z nich jsme podpořili i na ústavně-právním výboru.
Děkuji. V tuto chvíli nemám přihlášeného nikoho do rozpravy. Není zájem. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil své stanovisko. Pokud není, nechám proceduru schválit. Po odhlasování procedury vás pak všechny odhlásím a budeme se znovu registrovat.
Proto bychom nyní přešli k hlasování o jednotlivých návrzích.
Návrh byl zamítnut.
Dále body 8 až 10 - ujasnění rozsahu veřejných údajů, které mohou být se souhlasem skutečného majitele zveřejněny, a body 13 až 22 upravující možnost dálkového přístupu.
Pardon, já se omlouvám.
Stanovisko výboru je doporučující. Další návrh je návrh C2 kolegy Víta Rakušana. Výbor k němu nepřijal stanovisko.
Návrh byl zamítnut.
Stanovisko výboru je doporučující.
Návrh byl přijat.
Z pera SPD tady leží také zákon na ukončení inkluze ve školství, protože české speciální školství funguje perfektně. A to je úspora 6 miliard ročně cca. Já to nechápu. Český občan na prvním místě, slušný občan na prvním místě. Z těchto všech důvodů, co jsem tady jmenoval, hnutí SPD nepodpoří prodloužení nouzového stavu a já vám děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji. Se stanoviskem klubu KSČM vystoupí pan poslanec Ondráček, připraví se paní předsedkyně Pekarová Adamová.
Děkuji, pane předsedo. Tato vláda má pouze naši toleranci. Řeknu vám jeden příklad, protože vy to asi nevíte, nebo jste možná nediskutoval s vaším kolegou, pan premiér nevím, jestli to ví, ale řeknu mu to, aby to právě slyšel. Pro ty neziskovky, které se s námi soudí, se státem. Tak máte koncipován rozpočet. Odborné argumenty pro prodloužení nouzového stavu. Tolik citace z materiálu, kterým nám byl z vlády postoupen. Podle mě to jsou argumenty, které nejsou dostatečně odborné, nebo nejsou vůbec odborné, jsou to argumenty věcné a právní.
Nyní se ptám paní navrhovatelky, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy ve třetím čtení. Paní ministryně má zájem o vystoupení. Prosím, máte slovo.
Já jsem už tu říkala několikrát, že Ministerstvo financí poslalo do vlády a vláda následně do Parlamentu balíček, který byl mírně fiskálně pozitivní. Byla načtena celá řada pozměňovacích návrhů a vy o nich dnes budete rozhodovat. Snížení daní, které - myslím teď konkrétně pozměňovací návrh Andreje Babiše jako poslance - daní z příjmů na 15 a 23 %, což je snížení pro většinu zaměstnanců v této zemi. Je to zhruba asi 7 % z hrubého příjmu, 5 % z čistého, jsou to tisíce korun, podpoříme tím ekonomiku v době, kdy to nejvíce potřebuje. Chci ale velmi varovat před jednou věcí znovu a věřím, že to pochopíte. Všechny poslanecké návrhy mají dopady, ty, o kterých jsem hovořila, které podpořím, případně i které nepodpořím a projdou, tak mají negativní dopad na příjmy veřejných rozpočtů, a výrazně tedy zkomplikují sestavení státního rozpočtu v příštích letech. Takže v podstatě by to vedlo k tomu, že by se omezovaly významné projekty, omezovaly by se investice, to znamená, všechno věci, které jsou nepřijatelné, protože víte, že naopak naše vláda se snaží jak podpořit spotřebu, tak se snaží podpořit investice, které jsou navrženy v rozpočtu 2021 jako rekordní.
Já vám děkuji. Tak prosím, máte slovo.
Děkuji. Jakkoliv je to celá řada úprav v daňové oblasti, tak asi největší pozornost vzbudily pozměňovací návrhy, které řeší zrušení superhrubé mzdy. Já chci jasně říci, že tato vládní koalice, když začínala svoji spolupráci, tak se shodla na tom, že superhrubá mzda je nespravedlnost, že to je něco, co je reliktem bývalých pravicových vlád. Nemusíme teď zacházet do historie, proč vydržela tak dlouho a nebyla zrušena dříve. Každopádně padla dohoda na tom, že superhrubou mzdu zrušíme. A my samozřejmě respektujeme to, co jsme podepsali, takže souhlasíme s tím, aby superhrubá mzda zrušena byla. My jsme o tom jednali, sociální demokracie v létě s tím vyjádřila předběžný souhlas s tím, a na tom jsme se s panem premiérem dohodli, že to celé ještě na podzim, nebo před schvalováním, podrobíme jakési kontrole z hlediska státního rozpočtu a jeho kondice.
To není procedurální návrh, to je návrh na usnesení, které budeme normálně hlasovat. Prosím.
Zaznělo tady hodně rozporuplných názorů, které se navzájem vylučují, ale také námětů, které stojí za to zvážit, čili dovolím si vzít pět minut přestávky na jednání klubu.
Asi by bylo dobré počkat na zpravodajku, aby věděla. Vážený pane předsedající, vážení ministři, kolegyně a kolegové, jako zástupce klubu KSČM uvádím, že jsme si velmi podrobně vyslechli celou rozpravu se všemi návrhy, které zde proběhly. Touto cestou bychom chtěli také poděkovat všem složkám IZS, které se podílejí na této koronakrizi, ale zároveň také občanům České republiky, kteří zatím snášejí všechna opatření, která jsou. A teď k tomu návrhu, který dáváme. Děkuji za pozornost.
Já požádám paní zpravodajku, aby nás seznámila s procedurou, protože tady je celá řada návrhů, které budeme muset hlasovat orientačně, a pak je tady celá řada doprovodných usnesení.
Proto jsme my, a teď mluvím za sociální demokraty, prosadili opatření k podpoře rodin. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje navýšení rodičovských příspěvků. Podporovali jsme všechny návrhy na kompenzace. Dámy a pánové, je zřejmé, že situace se vyvíjí a je potřeba na ni reagovat průběžně, proto nemůžeme očekávat pevný plán, který by byl neměnný, to prostě nejde. Třeba testováním, zajištěním ochranných pomůcek i možností pomoci v sociálních službách a zdravotnictví armádou, dobrovolníky, studenty. O studentech už zde byla řeč. Daří se ve Zlínském kraji díky i tomuto posílenému trasování nárůst, který tam, víte, že v jednu chvíli byl silnější než zde v Praze, zastavovat. Platí tam nějaké odměny pro tyto studenty univerzita. Ale samozřejmě tam půjdou prostředky, tak jak jsme se domluvili, i ze Zlínského kraje. Ale nárůst kapacit pro trasování byl požadavek na Ministerstvo zdravotnictví. I jejich rodiny mohou být v problémech, i oni sami mohou být v problémech. Unie zaměstnanců obchodu a služeb, která sdružuje i zaměstnance v sociálních službách, k tomu ještě upozorňuje, že v tomto segmentu v nepobytových zařízeních není dostatek ochranných obleků. Skutečně je potřeba udělat všechno, abychom tam získali lidi, kteří by pomohli. Cituji: Zoufale postrádáme záložní pečovatelky pro případ výpadku. Například sloužím ve dvou lidech třikrát 24hodinové směny. K rychlému zajištění i v této oblasti nouzový stav určitě vytváří lepší podmínky, než kdyby to bylo ve standardním chodu. Věřím, že to zvládneme a o prodloužení nouzového stavu budeme moci dneska hlasovat naposledy.
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, členové vlády. Já řeknu stručně naše stanovisko k nouzovému stavu, jako hnutí Trikolóra. My stejně jako minule nepodpoříme prodloužení nouzového stavu. Krátce to odůvodním. Já jsem zaznamenal různé členy opozice, kteří vyzývali k rozvolňování, a teď zase s naprosto stejným výrazem kritizují, že rozvolňování přišlo brzy. Já si skutečně myslím, že vládní opatření a průběh virové epidemie populací spolu souvisí relativně málo. My jsme pro otevřenou ekonomiku, pro to, aby mohli vydělávat lidé v maloobchodě, aby děti chodily do školy, a jsme pro to konsenzuálně celou dobu. To je zásluha robustnosti a kvality našeho zdravotnictví a práce zdravotníků. To je prostým faktem, protože vidíme řadu zemí, které mají daleko méně nakažených na počet obyvatel a mají obrovské problémy, výrazně vyšší než my.
Toto obvinění z rezignace na ochranu ohrožených skupin obyvatel padá jen na vládu. Protože faktem na druhé straně je, že domovy seniorů nebo nemocnice pochopitelně samy ze své iniciativy a často za své peníze se snaží ty ohrožené chránit. Ale opět, jak víme z médií, vláda nařídila například testování v domovech seniorů, ale testy včas nedodala. A domovy je nakupovaly za svoje už tak nedostatečné peníze. To jsou tak neuvěřitelná selhání, že normálnímu člověku se tomu ani nechce věřit. A v této situaci vláda po sérii selhání znovu žádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Myslím, že značná část občanů už tohle jednání nepochopí, a my bychom ho neměli tolerovat, natož podporovat. Z výše uvedených důvodů poslanci hnutí SPD nepodpoří prodloužení nouzového stavu a nepodpoříme ho v žádné, ani kratší variantě. Ano, potraviny, boty, textil. To je přeci neuvěřitelné selhání! V podstatě ti museli zavřít! To je prostě úplně nepřijatelné! Už jenom toto nařízení - proto o tom mluvím - je zcela nepřijatelné pro SPD! No tak aspoň vidíme, do čeho nás Evropská unie natlačila. Referendum o vystoupení z EU, ať sami občané rozhodnou o své budoucnosti ve své zemi. A nejsou to čeští občané, nejsou to čeští podnikatelé a jejich zaměstnanci a malé české firmy. Takže tady jsem dal konkrétní příklad opatření, které je absolutně postavené na hlavu. Pochopitelně jsme kritizovali to, že jsou zavřené obchody v neděli. To nemá žádnou logiku. Došlo tam ke kumulaci na soboty a na pondělí. To je vůči živnostníkům, kteří museli v důsledku vládních opatření omezit podnikání a uzavřít své provozovny, naprosto nespravedlivé až likvidační. To je prostě neuvěřitelná situace. Takže hnutí SPD za živnostníky postižené dopady epidemie koronaviru bojuje dlouhodobě. Některé byly přijaty, některé ne. Proč vláda podporuje teď v nouzovém stavu, kdy potřebujeme každý halíř na podporu české ekonomiky a českých slušných občanů, tak proč vláda posílá desítky miliard na podporu mnohem vyspělejších a silnějších zahraničních ekonomik? Určitě ne prospěch českých občanů.
My jsme tedy nabídli několik receptů včetně tak oblíbené sektorové daně. Samozřejmě opět to narazilo na odpor našeho koaličního partnera, ale to je už věc, kterou máme vyzkoušenou. Takže probíhala nějaká jednání, probíhala samozřejmě druhá vlna. Protože celá ta debata se nesla v rovině, že to je na dva roky. Že takto to bylo projednáno i s panem prezidentem. Problém je, že v tom zákoně to nikde není. Ten zákon neříká, že to je daňová změna na dva roky. Ten zákon nikde neříká, že po dvou letech ty sazby budou 19, 23 nebo něco jiného. Takže z mého pohledu to, co odhlasuje tato Sněmovna dneska, tak bude platit. A já rozumím tomu, že to občany možná na první nezajímá. Problém je, když pak se ukáže, že těch 90 mld. ročně chybí. A my prostě máme nějaký standard veřejných služeb. Všichni víte, co stát zajišťuje. Ve chvíli, kdy z něj vypadne 90 mld., tak už výkonný nebude. Z mého pohledu může následovat to jediné. Anebo se najdou jiné zdroje. To znamená, tím cílem je dostat ty peníze do spotřeby. Problém je, že tak jak je to navrženo ze strany pana premiéra, tak i studie vysoké školy ekonomické říká, že ten cíl to nesplní, protože nejvíce si pomůžou opravdu ti vysokopříjmoví, kolem těch 80 a 100 tis. Je to věc, kde jsme se jako vládní koalice nedohodli. Já jsem samozřejmě přesvědčen, že tento můj projev nikoho zásadně nepřesvědčí, protože ty karty už jsou rozdány a ta koalice je postavena. Ale chtěl jsem upozornit na případná rizika, která v tom vidím z hlediska budoucnosti státního rozpočtu a z hlediska vůbec fungování naší společnosti. Že nemůžeme mít německé zdravotnictví za rumunské daně. A to, doufám, nikdo z nás nechtěl. Takže to je důvod, proč sociální demokracie předložila vlastní návrh. Budeme o něm hlasovat. A samozřejmě Poslanecká sněmovna rozhodne a do jisté míry se ukáže, jak jsou v této věci rozděleny karty a jak kdo nahlíží na budoucnost tohoto státu a toho, co ten stát má vlastně pro své občany zajišťovat.
Mám zde tři faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Skopeček, potom paní ministryně, potom pan poslanec Benda.
Děkuji za slovo. Ale prosím, mluvme přesně a mluvme o realitě. Tady je takové klišé, že si někdo přeje rumunské daně.
Dám to v písemné podobě paní zpravodajce, která má tu smůlu, že se stala zpravodajkou. Vybral si mezi dolní a horní komoru. Myslím, že sir Humphrey a všichni, kteří tento geniální seriál napsali, by se mohli učit a tuto epizodu natočit - jak jsme umožnili občanům do 21 nakupovat, a přitom aby zůstali doma!
Ano. Přeji pěkný večer, tedy už skoro, kolegové. Protože ten návrh byl jakousi výzvou. Já tedy asi moc pana poslance nepotěším, ale já si myslím, že tohle není věcí ani rad, aby se tím zabývaly, že to není věc Rady České televize ani Rady Českého rozhlasu, aby ony vstupovaly do programových plánů. Myslím si, že to není věcí Sněmovny, že opravdu Sněmovna by neměla říkat, co má být v programu České televize, kolik tam má být hudby, jaké. Dokonce si myslím, že to není ani věcí vlády, aby dávala úkoly, kolik jaké produkce má být v České televizi nebo v Českém rozhlase. Pan poslanec Petr Bendl také trošku pamatuje minulost a určitě si jako já vzpomíná, že jsme žili v dobách, kdy skutečně existovaly kvóty na to, kolik má být české hudby, a anglická hudba nesměla být. A to mně připadá, že byly nešťastné doby. Já si myslím, že pan poslanec Bendl to asi myslí dobře, protože ta snaha pomoci českým tělesům, umělcům, hudebníkům, ta je podle mě legitimní a to já si myslím, že dokážu chápat, že to je dobrý úmysl. Děláme leccos, o čem se můžeme pobavit i důkladně. Já bych vás chtěl upozornit, že v úterý Česká filharmonie na ČT Art měla přenos Mé vlasti v podání šéfdirigenta Byčkova, což si myslím, že byla unikátní věc, a chystá řadu dalších koncertů. A tady my tedy jim pomáháme, aby tohle mohli dělat i v těch podmínkách, kdy nemají vstupné, nemají výnosy ze vstupného. Ale říkám, nechci shazovat tu snahu.
Děkuji.
Je to jenom výzva s prosbou, aby zohlednili. To nejsou žádné kvóty na sovětské písničky ani mečiarovské kvóty, které jsou uzákoněny. To podle mě není, že se někam vlamujeme. Nikomu nic nenařizujeme, je to zdvořilá žádost mimo jiné proto, aby si Sněmovna uvědomila, aby Sněmovna ukázala těm lidem, že si uvědomuje jejich problémy, že se snažíme najít různé cesty pomoci. Nic není geniální nebo samospasitelné. Buď to zohlední, nebo nezohlední. To si myslím, že je docela vtipné, ale to si opravdu, pane ministře, nerozumíme.
Děkuji za slovo. Já mám pocit, že to velmi dobře myslel jak pan poslanec Bendl, tak pan ministr Zaorálek, tak pan předseda Stanjura. Snaha je co nejvíc podpořit kulturní potenciál, který prostě v téhle zemi je a který je v tuhle chvíli existenčně ohrožen. Ale to není volnočasová aktivita, to je bytostná součást našeho života. A já tu snahu slyšel ve slovech pana poslance Bendla, pana poslance Stanjury i pana ministra Zaorálka.
Faktická poznámka není možná.
takže bych to musel řešit čistě manuálně. Tak jestli ten požadavek je, tak teď abych tedy nikoho nevynechal. A pan ministr měl žádost po paní poslankyni Valachové.
Děkuji moc, pane předsedající. Takže je nějaká snaha to vyřešit, ale ve chvíli, kdy to má právní podobu, která je srovnatelná s ostatními spolky a s jinými činnostmi, tak my to neumíme právně od sebe oddělit. Ale vnímám to jako potřebnou věc, kterou dostali i naši právníci, i hlavní hygienička k řešení, a budeme se tím zabývat. Boj s dezinformacemi je naprosto zásadní problém. Je potřeba v něm pokračovat. Aktualizuje se skupina lidí, která ve spolupráci s ostatními resorty a s Úřadem vlády na tom bude spolupracovat, a nejsou to jenom lidé z našeho tiskového odboru, takže věřím, že v krátké době bude tento boj s dezinformacemi posílen i z polohy Ministerstva zdravotnictví. Já znovu podotýkám to, co jsem řekl před přestávkou, že ve velmi krátké době, jedná se jenom o formální zdržení, vznikne ta skupina, poradní orgán ministra, která bude zahrnovat zástupce zdravotnických výborů, zástupce všech parlamentních stran, zástupce profesních organizací, a toto je z mého pohledu naprosto zásadní, skupina, která přenese okamžitě a instantně tuto informaci dál. Je to i způsob, jakým vnést ten oponentský prvek do celého toho připravování. Pokud se týká té skupiny, které zde byla citována a která je na našem webu, jedná se zejména o statistiky a matematické modeláře, tak ta prosím připravovala pouze to skóre. Není to tak, že by tito lidé rozhodovali o tom, jaká budou opatření. Souhlasím také s vámi se všemi, kteří jste tady řekli, že média nejsou a nemohou být primárním zdrojem informací ani způsobem, kterým si informace předáváme navzájem. K tomu nemám co dodat. O salonu psů jsem zde už hovořil, ale přesto to zopakuji. To je ten rozdíl. Ve chvíli, kdy bychom uvolnili třeba kadeřnictví a péči o tělo, okamžitě bychom vyvolali disproporci vzhledem k ostatním službám a živnostníkům. Bylo zde citováno i registrované partnerství. Ke svatbám regulérním se chováme naprosto stejně jako k registrovanému partnerství. A já jsem i včera řekl, že tady došlo k formální chybě, že z toho textu registrované partnerství vypadlo, a bude to opraveno v tom opatření do konce tohoto týdne. V žádném případě nezpochybňujeme registrované partnerství.